Jednoznačná zodpovědnost hnutí ANO. V době mimořádné ekonomické konjunktury, která byla dána obecnou prosperitou v evropském i globálním prostoru, se v České republice nestavělo. Stavební zákony jsou natolik složité, že to prostě znemožňovalo soukromníkům, městům, obcím, developerům Českou republiku dále rozvíjet. To už je zodpovědnost hnutí ANO. Pět let v tomto rezortu vládly ministryně tohoto hnutí. Předložily rekodifikaci stavebních zákonů, které nefungují, jakékoliv pozměňovací návrhy odmítaly, a teď nám slibují, že za pět let předloží zcela nový zákonný rámec a najednou se v České republice stavět bude. NKÚ v určitých paragrafech stát chválí, přiznává, že ekonomická situace se lepší, klesla nezaměstnanost, rostou platy. V rámci Evropské unie jsme na 24. pozici ve výkonnosti veřejného sektoru. V rámci Evropské unie jsme na 26. pozici ze všech členských států v časové náročnosti plnění daňových povinností vůči státu. Opravdu nám to stačí? Opravdu není ambice vlády České republiky vyšší, než být v poslední třetině všech států Evropské unie v rámci plnění základních povinností státu? My jsme identifikovali pět oblastí, které považujeme do budoucnosti pro Českou republiku za ty zcela zásadní. První reforma vzdělávacího systému. Nejsou nastaveny cíle, není nastaven dlouhodobý horizont českého školství. Proto nelze ani hodnotit z pozice NKÚ, zda se české školství vyvíjí tak, jak by se vyvíjet mělo. Protože nemáme jasně stanovenou vizi a cíle. Inovace sociálního systému. My všichni, kteří tady pocházíme z komunální sféry, víme, že prostě sociální systém, například systém sociálního bydlení, v České republice nefunguje. Rodiny s malými dětmi žijí v České republice v nebývalé míře stále na ubytovnách. Environmentální politika našeho státu. Nedaří se plnit opatření a cíle v oblasti kvality ovzduší a dosahování energetických úspor. A my jako STAN chceme znovu zopakovat usnesení, které už jsme jednou podávali, a to že vyzýváme vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně konkrétní plán termínovaných urgentních kroků vedoucích k zamezení nadměrné vodní i větrné eroze půdy a snižování její kvality a k zamezení zhoršování kvality spodní i povrchové vody. My tady řešíme dílčí problémy. Tato vláda je vládou mikromanagementu, řešení malých dílčích problémů, které se ještě mnohdy nevede efektivně řešit, ale ne vize. Neřešíme věci, jako například problém sucha, který na Českou republiku dolehne v obrovské míře, protože řada obcí není napojena na infrastrukturu. Stát se totiž nemá řídit jako firma, jak nám dlouhodobě říká pan premiér. Stát se má řídit jako stát. Je to totiž velmi složitý mechanismus, který prostě vyžaduje přístup, který v sobě neobsahuje to, že vybereme pár lidí, které nominujeme do vlády, budeme jim říkat odborníci, ono se ukáže, že takovými odborníky nejsou. Ale vyžaduje strategické rozhodování a pohled vizionáře.
Děkuji paní ministryni.
Děkuji za tu dohodu, budu mimořádně stručný. Já jsem se chtěl jenom vymezit proti jednomu naprosto nehoráznému prohlášení, když paní ministryně se ohradila, dokonce dvakrát - řekla "ohrazuji se" a pak ještě jednou "důrazně se ohrazuji proti tvrzení, že se rozpustily rezervy". Takže když byla krize, tak samozřejmě se z tohoto účtu bralo na důchody, aby to tolik nepostihlo ty nejzranitelnější. Ale nikdy se do nich nesáhlo, když se dařilo dobře. Pouze vaše vláda poprvé do těchto rezerv sáhla i tehdy, když měla přebytek. Vy jste prostě tyto rezervy projedli i v době, kdy byl přebytek. To nikdo nikdy předtím neudělal. To je rozpočtový zločin. Zločin vůči budoucnosti. A můžete se proti tomu ohrazovat ještě třikrát!
Ještě vás seznámím s omluvami.
Vážený zbytku vlády, kolegyně, kolegové, mé vystoupení bude velmi stručné, protože jednat o těchto bodech bez premiéra nedává smysl. A jestli se dobře baví, když sleduje tuto schůzi. Bavíte se dobře? Já se nebavím! Proto budu také poměrně stručný a mohu slíbit Andreji Babišovi, že před tou debatou neuteče, že se před ní neschová. Musel bych reagovat skoro stejně dlouho, jako bylo vystoupení paní ministryně, abych ty polopravdy a ty lži vyvracel. Ale to si nechám na dobu, kdy budeme tyto body projednávat za přítomnosti pana premiéra. Máme tady velké spiknutí. Policie se spikla proti premiérovi. Ministr vnitra nic. Státní zástupci se spikli proti premiérovi. Myslím, že stejně by měl postupovat, pokud jsou pravdivá slova pana premiéra, stejně by měl postupovat ministr vnitra. Údajně kvůli protiimigrantské politice Andreje Babiše. Tak jenom připomenu, že frakce nejvíce proimigrační v Evropském parlamentu je frakce, ve které sedí europoslanci hnutí ANO. Já vím, že se vám to daří poměrně úspěšně zatajit před občany České republiky. Není tady premiér. Není tady vicepremiér. Ruší mě paní ministryně. Ale chvilku jsem zahlédl druhého pana vicepremiéra Jana Hamáčka dnes dopoledne, asi tak 70 až 90 vteřin. Připravil jsem si jenom dva výroky z tohoto jazyka. Znamená to - nic s tím neuděláme. Další výrok je: ČSSD má vážný problém. Dosaďte si, co chcete. Znamená to - možná vydám tiskovou zprávu, ale nebojte se, milí koaliční partneři, nic horšího to nebude, ale chápejte, musím něco udělat. Správné znění je: ČSSD se rozhodla, komu vezme 30 miliard. Takhle taková malá lekce, malý slovníček z politické češtiny do obecné češtiny. Ale pan vicepremiér více než několik desítek sekund tomuto dnešnímu jednání nevěnoval. Abychom nekritizovali pouze premiéra, který je na zahraniční služební cestě. Nezákonné zajišťovací příkazy, likvidace normálních, zdravě fungujících českých firem. Druhá zpráva z Finanční správy. Finanční správa ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu a bude zadržovat nejenom nespornou část DPH, ale cokoli se jí zamane. Ale pozor, tuto zprávu vydal člen spiknutí - Nejvyšší kontrolní úřad. Zakázka na pořízení EET byla nezákonná a stát vyhodil několik desítek milionů korun. Ministerstvo financí, na tom se shodujeme se spiklenci z NKÚ, není schopno dokázat jakýmkoli relevantním způsobem přínos EET do státní pokladny.
Tedy dámy a pánové, dalo by se úplně jednoduše říci: Co tedy uděláme? Co uděláte pro to, aby se situace v České republice změnila k lepšímu?
Než budeme pokračovat, konstatuji, že svou omluvu z dnešního jednání zrušili pan kolega Kováčik a paní kolegyně Pastuchová, ale omluvil se pan poslanec Lukáš Kolařík. Druhým vystupujícím, jak jsem oznámil, je pan Miroslav Kalousek.
Dobré ráno. Vážené dámy, vážení pánové, vystupuji proto, abych požádal všechny poslance v této Sněmovně, i vládní poslance, abychom podpořili program této mimořádné schůze. Máme na něm tři body. Všechny tyto tři body si zaslouží diskusi na půdě Poslanecké sněmovny. A my opravdu nechceme vést diskusi proto, abychom si tady za každou cenu něco vyčítali, ale abychom se společně pokusili hledat cestu z velmi nelehké situace, ve které se Česká republika ocitla, a diskutovat o tom, jak eliminovat celou řadu rizik, která tady před námi jsou a kterým neunikneme. Ke konfliktu zájmů si dovolím říci pouze to, že už jsme se stali mezinárodně proslulými. Já si tedy myslím, že je to mezinárodní ostuda, ale pokud chcete, můžeme tomu říkat mezinárodní proslulost, protože i významná veřejnoprávní německá televize ZDF odvysílala reportáž, ve které se věnuje České republice a jejímu premiérovi s tím, že čerpá evropské peníze v rozporu s evropskými hodnotami. Vše je přitom legální, jak konstatuje ona reportáž, a my to také všichni víme, prostě proto, že z titulu politické moci si pan předseda vlády vymohl změnu podmínek a pravidel tak, aby mohly čerpat velké firmy na úkor malých a středních, a pak je legálně čerpá, což - jak se konstatuje - je v rozporu s evropskými hodnotami. A jak řekla i předsedkyně kontrolního výboru Evropské unie, dokonce zhoršuje kvalitu demokracie v příslušné zemi. Ono to tak skutečně je, protože transfery podnikatelským subjektům ať už do společné zemědělské politiky, nebo do programu zvyšování konkurenceschopnosti nejsou uvolňovány s motivem zvýšit produkci. A cílem je kvalita demokracie, protože takový efekt podporuje širokou svobodnou střední třídu. A široká střední třída, svobodná, je kotvou každého demokratického režimu. Tohle je věc na skutečně vážnou diskusi. Andrej Babiš si je neprosadil sám. Na straně 55 přesně najdete citaci, že v důsledku nastavených podmínek a pravidel je podpora poskytována převážně velkým potravinářským firmám na úkor malých a středních podniků. To konstatuje naše instituce, náš Nejvyšší kontrolní úřad, a myslím si, že tenhle problém si diskusi v Poslanecké sněmovně zaslouží. Také o tom spousta lidí často mluví do televize. Jsou podporovány ty velké na úkor malých a středních podle zprávy NKÚ, strana 55, pokud by vám tedy nestačila ona reportáž České televize. Jsme-li u zprávy NKÚ, která je také programem naší mimořádné schůze, tak se velmi věcně věnuje otázce udržitelnosti veřejných financí. Pojďme tedy vést vážnou diskusi o tom, jak to eliminovat, jak to zlepšit. V tomto konvergenčním programu se vláda přiznává, nemůže ani jinak, že v roce 2018 vyvíjela negativní fiskální úsilí, že v roce 2019 opět vyvíjí negativní fiskální úsilí a že i v roce 2020 hodlá vyvíjet negativní fiskální úsilí. Negativní fiskální úsilí, to znamená kroky vlády, kterými vláda aktivně a vědomě zhoršuje bilanci veřejných rozpočtů. Pozitivní fiskální úsilí je, když vláda aktivně a vědomě zlepšuje bilanci veřejných rozpočtů.
Ale jenom krátce se vraťme do minulosti. No, aby se pak ukázalo, že po pár měsících orgií v rytmu "všechno bude" přišla novoroční kocovina a pomalé vystřízlivění. Neudržitelná struktura výdajů bez jasného akcentu na budoucnost, tedy investice, se čím dál tím obtížněji maskuje a zpráva NKÚ o tom hovoří velmi jasně. Vraťme se trochu do reality každé rodiny, která žije v České republice. Každá rodina přece ví, že když se daří, tak je potřeba odložit část peněz na horší časy, ať už investicí, nebo spořením. Každá rozumná obec, každý rozumný kraj taktéž hospodaří s rozumem, a proto mají naše obce, města a kraje přebytky. A zde je třeba říct přebytky, na které už si, milá vládo, také dlouhodobě brousíte zuby. Drobná praktická rada. Pojďte se poučit do krajů, do našich obcí, měst. Můj vzkaz, milá vládo, je jasný a týká se té pohádky: Nemrhejte a nebudete se muset bát vlka jménem recese, až z plných plic foukne. Myslete dál než na horizont jednoho volebního období, protože v současné době se, milá vládo, chováte sobecky, myslíte na sebe, ale nikoliv na budoucnost a na naše děti. Jestliže nepřijdou zcela zásadní reformy, čeká nás velmi těžké období, které případná recese jenom prohloubí.
Já také děkuji a požádám o vystřídání. Původně jsem nechtěl vystupovat, ale musím. Omlouvám se za to všem. Takže tolik asi ke kvalitě návrhů, které jsou zde předkládány, jako jeden příklad za všechny. Ne, za to si my můžeme tady sami, jak jsme si nastavili v minulých obdobích pravidla čerpání. Z dotací byly například v mé obci financovány čističky, přechody, tramvajové tratě a infrastruktura nebo zachovávání českého kulturního dědictví, nicméně v některých případech to vypadalo jinak. Evropa je náš domov a všechny ty návrhy, které zde kritizujeme, prošly hlasováním také Evropské rady, kde sedí naši zástupci a mají svůj hlas. A ptejte se svých zástupců ve vládě této či minulých, proč schvalovali či neschvalovali některé směrnice a novely, které my tady potom probíráme a kritizujeme. A pokud se týká snad našich politických nominantů v pražských podnicích, tak například v Pražské plynárenské holding sedí tři naši zastupitelé, kteří tím pádem ze zákona nedostávají žádnou odměnu, a sedí tam proto, aby tuto zbytečnou společnost mohli zrušit. Takže tolik moje krátké vystoupení. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Není to pravda. Je to opět ta klasika. Tato metodika byla zavedena už za Sobotkovy vlády, odpracoval to náš vicepremiér Pavel Bělobrádek. Vy jediné, co jste udělali, ano, za to máte zásluhu, že jste to nezničili. A takhle bychom mohli pokračovat krok po kroku. Vy jste to měla připraveno v podkladech. Ti se tady střídají, tak jak průběžně jedí chlebíčky v předsálí a kávu.
Děkuji. To byl poslední přihlášený s přednostním právem, takže se nyní přesuneme k hlasování o pořadu schůze. Pořad schůze vám byl oznámen na pozvánkách. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.
Já si myslím, že to zaslouží svoji diskusi. Jsme po pěti letech mimořádného ekonomického růstu. Ekonomika ochlazuje, ale stále, doufám, před námi není žádná tragédie, je před námi stále ještě velmi slušný hospodářský růst, ale vláda říká: my chceme dál aktivně zhoršovat stav našich veřejných rozpočtů, protože vyvíjíme negativní fiskální úsilí. Každý si to může v tom konvergenčním programu přečíst. To je notoricky známý problém. Jistě si, dámy a pánové, vzpomenete, jak podrážděně reagoval pan předseda vlády na zprávu Národní rozpočtové rady, která predikovala vývoj do roku 2050, 2060 a říkala, že v té době se stane zejména systém sociálního pojištění a důchodového pojištění zcela neudržitelný. Známe jenom programové prohlášení vlády, kde je napsáno, že penzijní reforma je prioritou číslo jedna a že jejím základním pilířem je oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Já si dovolím konstatovat, že oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu není žádná reforma. To je prostě metodický účetní krok, který vůbec nic nevyřeší. Nikdo z nás samozřejmě neví, kolik bude v roce 2050 HDP, ale kdyby to prosím pěkně bylo dneska, tak je to 200 miliard. A to je, všichni víme, že to je neudržitelné. Opět si to zaslouží svoji diskusi. S touhle ideou jsme přece vždycky všichni souhlasili. Byla i uzákoněna, pak to bylo zrušeno, padla kolem toho spousta nepravdivých výroků, ale prostě nevyčítejme si minulost. Vraťme se k té základní otázce zjednodušení daňového systému a řekněme si proboha, že odvádět tři daně ze tří různých míst, z různých základů, na různá místa, a odtud aby přicházely kontroly, je prostě neefektivní a nikdo z nás to nechce. A jak to tedy uděláme, aby to šlo z jednoho místa, z jednoho základu, na jeden účet a z něj přicházela jedna kontrola. To je to tak složité si o tom aspoň povídat a zkusit to zrealizovat? Proč se tomu ta vláda tak urputně brání? Prosím, schvalme tedy ten program, abychom o tom diskutovat mohli. Zrovna tak stojí za diskusi kvalita a konkurenceschopnost veřejné správy. A mohli bychom být mnohem výš než na 29. místě, kdybychom neměli tak neefektivní veřejnou správu. To přece stojí za velmi vážnou diskusi v Poslanecké sněmovně.
Zahajuji hlasování o pořadu schůze. Děkuji. Jestli bude nějaká námitka proti hlasování...? Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Pan předseda Kalousek. Prosím.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vaše volba, kterou musíme respektovat. Nabízeli jsme diskuzi k problémům, které existují, k problémům, které přiznávají i vládní dokumenty. Nabízeli jsme své návrhy, a dokonce svoji podporu, kterou nabízíme stále, pokud vláda nebude zavírat oči před těmito riziky. A to vám nebudu vyčítat já, já už to nějak doklepu.
Děkuji, pane předsedo. Beru to tak, že nikdo nemá již nic k hlasování.
Pouze technicky.
To by mělo být snad všechno. Sejdeme se zítra v devět hodin na řádné schůzi, která probíhá.
Samozřejmě podporujeme i žádost Evropské komisi o zveřejnění závěru šetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. A prosím, vyhněme se všem argumentům, že by tím mohly být nějakým způsobem ovlivněny nějaké volby, které se teď blíží. A myslím si, že Evropská komise by v případě schválení tohoto usnesení byla ochotna i toto usnesení reflektovat. Co se teď děje? Právě těmito 18 miliardami ty díry látány jsou, protože jinak by se samozřejmě nedařilo plnit ten slíbený maximální deficit 40 miliard korun. Máme problémy se stagnací DPH. Má k tomu dneska jedinečnou možnost, pokud její poslanci schválí program dnešní schůze. Ukažte prosím alespoň jednou, že vás názory opozice zajímají, a ukažte to nad tématem, které je věcné, nikoliv politické, nad fakty, které předkládá Nejvyšší kontrolní úřad, a ukažte, že umíte obhájit svoji práci a té přímé konfrontace s argumenty svých politických oponentů se nebojíte. Děkuji za pozornost.
Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, návrh státního rozpočtu od počátku SPD kritizovala. A mohl bych tu citovat i mnohé prognózy, které se naplnily. Říkali jsme jasně, že vláda Andreje Babiše s ČSSD a KSČM slibovala lidem nesplnitelné a zcela nereálné věci. Vláda má velké rozpočtové problémy a nedokáže naplnit sliby, které dala občanům. Pochopitelně jsme upozornili, že se od toho budou odvíjet i další oblasti, včetně inflace atd. Málo kdo na to ale slyšel. Pravda, netušili jsme, jakými. Ale protože je toto standardní trik této vlády, nemuseli jsme dlouho čekat - a vida. Neuběhl ani první kvartál a vláda si vypomohla převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Samozřejmě chápeme, že vláda je v těžké situaci. ČSSD, koaliční partner hnutí ANO, je před politickým i finančním krachem a bojuje o holé přežití. To je jednak zcela nepřijatelné, ale současně nebezpečná politická hloupost, protože si kavárenské křídlo ČSSD platí jen bývalé voliče TOP 09, kteří teď jak blechy z pana Schwarzenberga a Kalouska přeskákali na Piráty. Nebudu unavovat výčtem chyb rozpočtu a hospodaření vlády, ale jenom připomenu, že samozřejmě umíme ocenit i světélka na konci tunelu. Například to, že pan premiér s paní ministryní financí vzali za svůj náš návrh na paušální daně pro malé živnostníky.